Matriční úřady budou mít prostřednictvím matričního informačního systému k dispozici elektronické údaje zapsané libovolným matričním úřadem na území České republiky a u matričních událostí, které nastanou po spuštění matričního informačního systému, bude k dispozici i kompletní historie zápisu.

Matriční agenda bude přiblížena občanovi prostřednictvím rušení místní příslušnosti u některých matričních skutečností. Aby elektronicky vedené matriční údaje mohly být přeneseny od matričních úřadů do matričního informačního systému, musí být systémy matričních úřadů upraveny tak, aby byly schopny sdílet matriční údaje v jednotném formátu.

Účinnost ustanovení o vydání národního standardu je předsunuta před účinností ustanovení o matričním informačním systému, aby byl dostatek času na migraci dat do centrálního úložiště. Matrika se od roku 2027 tedy bude vést souběžně, a to v listinné podobě v matričních knihách a v elektronické podobě v matričním informačním systému.

To jistě přiblíží služby občanům.

Právo k editaci údajů tohoto systému má matriční úřad, který k dané matriční události vede rukopisně vedenou matriční knihu. Ostatní matriční úřady mají mít možnost náhledu na údaje k této matriční události.

Více tedy k nákladům. Například v případě spisové služby nastavení API rozhraní stálo u dodavatele našeho modulu Matrika 58 000 korun.

Centrální informační systém si vyžádá investice do informačních technologií, nákup techniky a systém bude nutné napojit na jednotlivé agendové systémy obcí, tedy například na spisovou službu a ekonomický systém.
Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar. Jenom avizuji, že ve 13.45 budu přerušovat a máme pevně zařazené volební body.
Já jsem velmi bedlivě poslouchal pana kolegu, vaším prostřednictvím. Mne zaujala ta technická část, kde on varoval před určitými riziky. Já bych v tomhle chtěl podpořit Ministerstvo vnitra a ministra vnitra, protože jednotný matriční informační systém je určitě důležitým základem pro digitalizaci státu a pro nové služby. Nicméně ten výsledný efekt, to, že si my budeme moci získávat rodné listy, oddací listy i prostřednictvím elektronického přístupu, je určitě velmi záhodný. Proto rozumím tomu, té vaší obavě.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí? Tento návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto tisku. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Nevidím žádný návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Odsouhlasili jsme, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Ptám se, zda máte někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání, protože organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru? Žádný návrh nevidím. Nyní tedy budeme hlasovat o posledním návrhu, a tím je návrh na zkrácení lhůty na projednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh na lhůtu na zkrácení projednání na 24 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem jsme vyslovili souhlas a lhůtu na projednání jsme zkrátili na 24 dnů.
Poprosil bych někoho, kdo by navrhl. Měli jsme avízo, že má být sloučena rozprava.
Samozřejmě v případě, že nezazní návrh na sloučení rozpravy, budeme pokračovat bod po bodu.
Pan předseda Benda.
Já se moc omlouvám, paní předsedkyně myslím, že trošičku urychlila proces, ale mně to nevadí. Myslím si, že jsou to věci, které spolu bezprostředně souvisí. Je to součástí nějakých řekněme kulturních soubojů, abych nepoužíval populární slovo kulturních válek.
Já prosím nyní, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Josef Bernard. A poprosím všechny v sále, jestli by se mohli ztišit.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že téměř rok po samotném předložení projednávané novely občanského zákoníku, která je v systému evidována jako sněmovní tisk 241, mohu před vás předstoupit jako zástupce skupiny pěti předkladatelů, jmenovitě kolegyň paní Pekarové Adamové, Richterové a Pastuchové a pana kolegy Baxy, a otevřít tak dnešní diskusi. Totožný návrh byl předložen v předchozím volebním období, ale s koncem volebního období řečeno sněmovní hantýrkou: spadl pod stůl. Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jako je zákonem poskytovaná manželům a jejich dětem, a zajistit jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu.
Takže prosím, pojďme bojovat za všechny kraje stejně, a ne jenom za ten Karlovarský.
Tady bych chtěl, teď nevidím kolegu z ODS, velmi poděkovat, ano, moc děkuju. To znamená, já si opravdu myslím, že děláme řadu kroků v tomto směru, které jsou pozitivní.
Také děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím.
Za více než 30 let svého působení tuto fakultu absolvovalo tisíce absolventů. To, že Karlovarský kraj není sídlem veřejné univerzity ve velikosti alespoň regionálních univerzit, jako jsou v Plzni, v Liberci, v Hradci Králové a podobně, je dáno velikostí Karlovarského kraje, který při 300 tisícovém počtu obyvatel, což odpovídá velikosti Ostravy, není schopen ekonomicky uživit požadovanou instituci. To je ale na jinou debatu. To je na debatu o krajském uspořádání České republiky.
A další s faktickou poznámkou je připravena paní poslankyně Peštová a připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Děkuji za slovo. Pane ministře, je hezké, že jste nám tady krásně zdůraznil, jak pečujete o zdravotnictví v těchto krajích. Tomu rozumím. Ale já jsem očekávala, že třeba řeknete, že díky tomu tam vznikla nějaká výroba, která něco pro to zdravotnictví dělá. My se tady celou dobu bavíme o tom, že v těchto krajích je vysoká nezaměstnanost, bude tam útlum těžby, to znamená, že nám tam spadnou další lidé, kteří budou nezaměstnaní. Jejich erudice nebo respektive jejich vzdělání neodpovídá tomu, aby mohli dělat nějaké vysoké manažerské posty. Takže my se bavíme o tom, že teď se něco ze zákona vyndává, co by mohlo způsobit do budoucna velké problémy. A ještě bych chtěla zareagovat na svého předřečníka, když řekl, že tam je vysoká ekonomická škola. No, to je přesně ono, to, co se tady bavíme, to taky nejsou ti kádři, kteří by tam měli být. To znamená, že ve své podstatě z těch tří krajů je na tom z nás nejlíp ten Moravskoslezský, protože si vychovává ty techniky, má tam to zázemí. My to zázemí prostě nemáme. U nás nejsou.
Děkuji za dodržení času. Připraví se pan ministr Válek.
A jeho reakce byla taková, jaká byla.
Děkuji za dodržení času. A nyní s faktickou poznámkou pan ministr Válek.
Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, ono všechno souvisí se vším. Podívejte se, jak začínala pardubická fakulta. A dneska tam mají tým, který se věnuje lipidům a který získal dva velké evropské granty za 3 miliony euro, ten druhý byl ještě větší, to nejsou malé peníze, a který vtáhl do startupového projektu v Pardubickém kraji, tedy v Pardubicích, který vtáhl do startupového projektu soukromé subjekty, které se na financování podílí. A pravděpodobně to spustí i pak nějaký vývoj, protože vlastníky toho patentu je tato univerzita. A souhlasím s tím, že se musíme bavit nejenom o těch regionech, ale musíme jít až na úroveň měst, musíme jít až na úroveň těch oblastí, kde opravdu ten problém je, protože i v těch krajích jsou rozdíly mezi jednotlivými oblastmi.
Děkuji za dodržení času. Žádnou další faktickou poznámku již neeviduji, nemám ani žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Ještě jednou se rozhlížím v sále, zda někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím.
S ohledem na požadavek na minimalizaci nákladů na správu zajištěného majetku se preferuje, aby, pokud je to možné, zajistil správu majetku zajištěného v trestním řízení stát vlastními silami, a teprve v případě, že to není možné, se obrátil na soukromé subjekty.
Také děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu.
Chtěl bych se jenom zmínit o roli a významu tohoto klíčového procesu při prosazování spravedlnosti a také ochraně veřejného zájmu. Výkon zajištění majetku a věcí představuje důležitý nástroj v rámci trestního řízení. Jeho hlavním cílem je zajistit majetek, který je spojen s trestnou činností, a hlavně zabránit jeho zneužití nebo úniku před spravedlností. Tento proces zajišťuje, že majetek nebo věci, které jsou relevantní pro vyšetřování a soudní řízení, jsou hlavně bezpečně uloženy a chráněny. Důležitým aspektem výkonu zajištění majetku a věcí je právní rámec, který mu dává oporu. Tento rámec poskytují právní předpisy a postupy, které řídí, jak majetek a věci mohou být zajištěny, jak jsou evidovány a jak jsou nakládány po skončení trestního řízení. Výkon zajištění majetku a věcí přináší několik klíčových přínosů. Prvním z nich je zajištění spravedlivého trestního řízení. Když jsou majetek a věci spojené s trestnou činností řádně zajištěny, minimalizuje se riziko jejich zneužití nebo ztráty. To umožňuje soudům a vyšetřovatelům pracovat s důkazy a materiály, které jsou důležité pro případ, a zároveň chrání práva obviněných a také zainteresovaných stran. Druhým přínosem výkonu zajištění majetku a věcí je prevence další trestné činnosti. Když jsou majetek a věci spojené s trestnou činností zajištěny a pod přísným dohledem, odráží to odstrašující signál pro potenciální pachatele. Tím se také snižuje pravděpodobnost, že by tito jedinci pokračovali ve svých nezákonných činnostech, a přispívá se tak ke zvýšení bezpečnosti ve společnosti. V neposlední řadě výkon zajištění majetku a věcí přispívá k obnovení důvěry veřejnosti ve spravedlnostní systém. Když jsou majetek a věci, které jsou součástí trestního řízení, řádně zajištěny a spravovány, veřejnost může mít větší důvěru v to, že spravedlnost bude dosažena a že zločiny nezůstanou nepotrestány. Vážené kolegyně a kolegové, výkon zajištění majetku a věcí je nedílnou součástí trestního řízení a má také významný dopad na prosazování spravedlnosti. Je důležité, aby tento proces probíhal v souladu s právními předpisy a zásadami spravedlnosti a aby se při něm zajišťovala rovnováha mezi právy obviněných a potřebou ochrany veřejného zájmu. Děkuji vám za pozornost a doufám, že tento můj projev přispěl k vašemu lepšímu porozumění významu a důležitosti výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, přihlásil se pan poslanec Dufek.
Já se tedy přiznám, reaguji vlastně až na svého předřečníka, který popisoval význam tady tohoto zákona. Já osobně se domnívám, že obsah té novely je spíše technického rázu. Možná je to tím, že se trestná činnost teď už sofistikovala, to znamená, často už není co zabavovat. Takže myslím si, že je v podstatě tady tahle novela spíše nachystána tady na tento problém, nikoliv asi na nějakou komplexní změnu postoje státu ohledně zajištění majetku v trestním řízení.
Děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Král. Prosím, vaše dvě minuty, které nedoběhnou.
Děkuji, já budu rychlý.
To je vnímáno i mezi samosprávami velmi pozitivně a jsem za to velmi ráda. Dostupnost této agendy pouze v krajských městech navíc působila jako nepřímá diskriminace obyvatel venkovských sídel, takže to nás také těší, že se do novely matričního zákona dostává. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji dvě přihlášky. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych se na problematiku novely zákona o matrikách podíval očima starosty dvacetitisícového města Valašského Meziříčí, kde náš městský úřad samozřejmě matriku provozuje taktéž.

Jednalo se tehdy o sněmovní tisk číslo 593 v 8. volebním období. Nejprve tedy k praktické matriční oblasti.

Decentralizovanost státní matriční evidence neumožňuje efektivní a rychlé využívání údajů z ní. Sněmovní tisk reaguje i na dílčí nedostatky na úseku nahlížení do matričních knih a sbírek listin a pořizování si dokladů z nich.

A to, co už tady zaznělo, ruší se podmínka trvalého pobytu alespoň jednoho ze snoubenců v nematriční obci pro možnost uzavření manželství před oddávajícím z této nematriční obce. Nově se také upravuje prohlášení o užívání jednoho, popřípadě dvou jmen osobou po nabytí státního občanství České republiky, má-li v matriční knize v České republice zapsána více než dvě jména, dále pak užívání jména či jmen a jména po otci po nabytí státního občanství České republiky.

Jako starosta tady mám jednu praktickou poznámku.

Takoví tlumočníci však nejsou k dispozici.

Dalším problémem je zde odkaz na zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Velmi přísné požadavky tohoto zákona jsou snad odůvodnitelné pro soudní řízení, nepřijde mi však vhodné vyžadovat je i pro matriční události.

To je, myslím si, dobrá změna plně v zájmu dětí.

Už to tady zaznělo, já to řeknu na dvou příkladech, na dvou příbězích, ať si to umíme každý představit. Mnozí jistě známe rodiny, kde například dvě mámy vychovávají společně dítě nebo dvě, tři děti. Proč je tomu tak? Za Piráty si tedy přejeme, aby v takovýchto situacích děti ta rovná práva měly, aby jejich rodiče, lidé, co se o ně starají roky, měli také nějakou právní jistotu, a současně i povinnosti, protože to je pak druhá stránka mince. A pak je jiná skupina, kde vlastně ty povinnosti uložené nejsou. A druhý příběh, co vám chci říct, druhý příklad. Já mám malé děti, mnozí z vás určitě máte také malé děti, anebo třeba malá vnoučata. To je věk, kdy ještě nikdo nevíme, jakou budou mít orientaci. Prostě netušíme, jak to budou v životě mít, ale předpokládám, že si každý přejeme, aby naši blízcí byli šťastní. Já si to rozhodně přeju, a přitom nevím, jak to bude. Já to tedy ještě jednou shrnu. Nejde vůbec podle mého názoru o politiku, ale o to, abychom si řekli, že je to věc důstojnosti, lidské důstojnosti, nemít ty dvě kategorie, nevytvářet dvě kategorie, když to není potřeba. Není to potřeba ve 29 zemích světa. I katolické Irsko či Španělsko dospělo k tomu, že z právního důvodu nevidí, proč dělit lidi na dvě kategorie. Vlastně nic velkého. Prostě několik tisíc lidí potom ve velmi brzké době uzavřelo sňatky a postupně ti, kteří se vzít chtějí, se nadále berou. Toto se stalo ve 29 zemích světa. Já bych si velmi přála, aby se to stalo i u nás. Od roku 2018 to za Piráty prosazujeme i zde ve Sněmovně. Jsem velice ráda, že to dnes přišlo na projednávání, že tady mám řadu kolegů a kolegyň, kteří budou také vystupovat, předpokládám, že s velmi obdobnými argumenty. Když to bude manželství, tak zkrátka to bude pro všecky nejsnazší a i symbolicky nejpřínosnější a nejdůstojnější.
Děkuju za slovo, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Jenom krátká poznámka k atmosféře projednávání tady v Poslanecké sněmovně. Všichni cítíme, že názory v různých poslaneckých klubech jsou opravdu různé, a já bych moc žádal o to, abychom tohle neviděli optikou žádné politiky rozdělení na to, kde v našich poslaneckých lavicích sedíme. Je to nějaký přístup, který v sobě máme, byť já za poslanecký klub Starostů a nezávislých mohu říci, že my návrh na schválení manželství pro všechny jednoduše podporujeme. Já si prostě a jednoduše myslím, že společnost se vyvíjí. Pokud jsme někdy v 19. století hovořili o rovném volebním právu, tak jsme se na to dívali jako na nějakou danost, kterou jsme téměř viděli jako nějaký vzdálený cíl, kterého snad ani není možné dosáhnout. A takových historických paralel a příkladů by se dala najít celá řada.
Já chápu, že investor si musí vybírat. A to je prostě fakt, který je. A my Západočeskou univerzitu v Karlovarském kraji máme, máme tam pobočku, a třeba příchod takového investora by konečně pomohl ten kraj velmi hospodářsky zvednout. A to v tom návrhu zákona není. Proto ho žádám o to, abychom to opravili. Děkuji.
Také děkuji.
Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové.